Výjimka z tohoto zákazu může být udělena pouze pro lékařské účely. Princip je takový, že pokud to někomu zachrání život, tak GMO povolit lze, ale ve všech ostatních případech mají být geneticky modifikované potraviny zakázány. Důvod je jednoduchý. Nové vědecké studie přesvědčivě dokazují, že GMO jsou nebezpečné a zdraví škodlivé. První studie. Tento člověk dokonce čelil žalobám ze strany amerického GMO giganta Monsanta. Jeho studie spočívala v krmení živočichů různými dávkami GMO kukuřice. Pokud ho můžu citovat, tak výsledky byly více než znepokojivé. Druhá studie. Australský vědec a odborník na výživu Ethan Huff velmi často publikoval v australském vědeckém časopise Natural News. Píše mimo jiné o geneticky modifikované pšenici, která obsahuje upravený protein a enzym, který může způsobit závažné problémy lidským játrům, a konzumace této pšenice vede k selhání jater a posléze ke smrti. Nedávná zpráva na toto téma také říká, že děti narozené rodičům, kteří konzumují geneticky upravenou verzi pšenice, by mohly zemřít před dosažením věku pěti let. Třetí studii, která hovoří v neprospěch GMO, vypracoval francouzský doktor medicíny Joël Spiroux, spoluautor studie s doktorem Seralinem. A to je více než alarmující. A čtvrtá studie. V neposlední řadě uvádím studii profesora Samuela LeBlanca z nemocnice v Quebecu. Autor je gynekolog a zkoumal vliv GMO na lidský plod a embrya. Výzkum zjistil, že aplikované pesticidy na geneticky modifikované potraviny jsou prokazatelné v mateřském mléce a v těle ještě nenarozeného plodu.
Máme program Nová zelená úsporám, která skutečně dává možnosti zateplovat, a tím snižovat energetickou náročnost na vytápění. Mám takový návrh. Tak udělejme jim bydlení s ústředním topením, a tím pádem bude tento problém vyřešen.
Pane zpravodaji, prosím, je to na vás. Ale já vás přeruším. Už jsme ve fázi, kdy budeme rozhodovat o návrzích, o kterých tady bylo opravdu dlouze a velmi detailně diskutováno.
To jsou zdroje, které pracují pouze 300 hodin ročně, teď je to 500 hodin ročně. Takže je to upřesnění.
Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 178 pro 168, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji, prvním hlasováním. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 68, z přítomných 178 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, další návrh. Děkuji vám. Kdo je proti? Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.
To je logické, že ho chci zpochybnit.
Já se strašně omlouvám, ale znovu vás musím hnát zpátky. Dobře, jestli Sněmovna nemá námitku, tak panu poslanci nefungovalo hlasovací zařízení a zpochybňuje hlasování pro nefunkčnost hlasovacího zařízení, což se dle jednacího řádu dá uznat. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Jandáka. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Jandáka, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já vás znovu všechny odhlašuji. Zasunovat pomalu. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Pardon, jeden technický problém. Prosím, má ještě někdo problém s hlasovacím zařízením? Není tomu tak. Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Pakliže není žádná další námitka, tak konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Omlouvám se, pane ministře, ale prosím všechny, kteří vedou hovory, aby opustili jednací sál a přenesli své hovory do kuloárů.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci zde opakovat to, co již bylo k vládnímu návrhu řečeno v prvém čtení. Jako předkladatel této transpoziční novely ale považuji za nejvýš potřebné upozornit na dvě velmi relevantní okolnosti. V této situaci nemohu nevnímat některé z pozměňujících návrhů, které doporučil k vyslovení souhlasu garanční výbor, jako jistou komplikaci. Konkrétně se jedná o zavedení další odměny za užití audiovizuálního díla, která by byla vybírána v rámci povinné kolektivní správy, a o aplikaci tzv. rozšířené kolektivní správy na paušalizované licencování veškerých autorských děl pro jakékoliv užití na internetu jakýmkoliv typem uživatelů. Předesílám, že oba dva návrhy postrádají analýzu jejich dopadů. To vše za situace, kdy občanský zákoník garantuje pro tyto případy, ovšem s patřičnými kritérii, právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, tzv. bestsellerovou doložku. Souběh těchto nároků návrh neřeší. I když i v jiných státech sílí tlaky na posílení vyjednávacích pozic autorů vůči producentům, ministerstvu nejsou známy žádné příklady takto koncipované úpravy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že se mi podařilo srozumitelně vysvětlit své obavy o výsledek projednávání tohoto vládního návrhu. Pevně věřím, že je vezmete v úvahu při svém rozhodování. Navrhuji proto v tomto případě zkrácení o 30 dnů. Děkuji za vaši pozornost a pochopení.
Já děkuji panu ministrovi. To byl pan zpravodaj. Vrátíme se k tomuto bodu odpoledne po pevně zařazeném bodu.
Asi nepřekvapím, když řeknu, že TOP 09 nesouhlasí s tímto zákonem, s touto novelou. A myslím si, že podobně u zdravotnických poplatků jste to zamítli. Bylo to zbytečné, bylo to hloupé. Samozřejmě dneska je to překrýváno, že ve státní kase, vzhledem k tomu, že nedochází ke stahování dluhu, tak je peněz dost. Nicméně chytráků, kteří půjdou... On se zneužívá i dneska.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková.
Zástupci České správy nám ze statistik řekli, a dovolím si citovat z tohoto zápisu: Při zavedení tří neplacených dnů došlo ke strmému poklesu. V současné době se ovšem vše vrací k původním číslům. Nejsou ani plné čekárny. Myslím si, že tady můj předchozí kolega by se tam mohl jít podívat. A nikdo neseká louku, pokud je nemocný. A není třeba na zaměstnance házet tolika negativa, jako teď tady zaznělo.
Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Gabriela Pecková.
Vážený pane premiére, pane předsedající, dámy a pánové, dobré poledne. Některé dokonce 5 miliard. Ale není to tak, že by stály o to, aby se jim po firmách procházeli lidé, kteří by kolem sebe šířili nákazu. Někde to jsou tři dny za rok, někde je to dokonce pět dnů za rok. Samozřejmě prokázat, zda tomu tak je, či není, je nejen zdlouhavé, ale také velmi nákladné pro zdravotní systém. Znovu opakuji, že klub TOP 09 nepodpoří tento návrh. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. To zneužívání je prostě obrovsky masivní. To jsme už také zapomněli, jak to má fungovat. Dříve to nebývalo.
Jenom krátce chci říct, že ne vše, co zavedla předchozí vláda, je hodno kritiky. To znamená, myslím si, že tento návrh zákona je hoden zamítnutí a zachování stávajícího stavu. Za nás říkám, zamítnutí tohoto tisku budeme podporovat. Děkuji.
S faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Dámy a pánové, zákon vůbec nereflektuje to, že u GMO produktů byla prokázána jejich zdravotní škodlivost. Jedinou věcí, jakou můžeme jako odpovědní politici udělat, je geneticky modifikované potraviny v České republice zakázat. Na závěr několik málo čísel, abych vás seznámila, že je zakázáno v Africe ve dvou státech toto pěstovat, v Asii čtyři státy, v Jižní Americe čtyři státy a v Evropě 28 států má toto zakázáno. My patříme mezi ty, kde se to povolilo. Je to Španělsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko. Vzhledem k tomu, že nové studie mají úplně nový pohled na geneticky modifikované organismy, podávám procedurální návrh, abyste se s nimi mohli seznámit a aby se vrátil tisk 686 tohoto zákona do druhého čtení. V případě, že to nepodpoříte, tak vás prosím, abyste podpořili pozměňovací návrh, který za mě načetla Jana Hnyková.
Ano, vidím dále v rozpravě ještě pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o procedurálním návrhu paní poslankyně Olgy Havlové, abychom tento tisk vrátili do druhého čtení. Myslím, že počet přítomných je ustálen. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem. Pan zpravodaj nemá zájem. Požádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a sdělil nám stanoviska k jednotlivým bodům.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Tam upozorňuji, že byl jeden přednesen. Za páté návrh pod písmenem D. Toto je návrh procedury hlasování z garančního výboru pro životní prostředí.
Všichni rozuměli proceduře. Něco odděleně? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Stanovisko? Ale je potřebná prostě.
Tak tak. Pokud se ptáte na můj názor, tak já doporučuji.
Tak.
Stanovisko garančního výboru je: doporučuje.
Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Dále budeme hlasovat návrhy pod písmenem B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové. Stanovisko garančního výboru pro životní prostředí je: nedoporučuje.
Pokud opakovaně vznikne. Dvakrát? Co to je opětovně? To je pak ještě zase jednou? Pokud někdo takto činí a porušuje tuto povinnost, je kontrolující tedy oprávněn vstoupit do jeho obydlí podle zákona o kontrole, čili on si může nějak vymoci ten vstup. Dochází k porušení zákona, které nelze prokázat. Vycházíme z toho schématu ven, dál se nic neděje. Dobře, to je na vás a na zvážení Sněmovny, zdali bude také o tom přesvědčena. Co se stane? To tady nemá pan ministr ošetřeno. Napíše dopis - my jsme k vám vnikli, mysleli jsme si, že pálíte odpady, dostali jsme nějaký dopis. Řekne ne, já jsem to tenkrát do toho zákona dal. To tady nemáte. A i na to byste měli myslet, i to se může dít.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.
Děkuji za slovo, bude to stručné. To znamená, nezavádějí se nízkoemisní zóny.
Děkuji.
Na druhou stranu musím říct, že případy, kdy takto se topí, byly skutečně u těch nejvíc sociálně slabých rodin, které bydlely v pronajatých domcích, kde by už nikdo nebydlel, nemají žádné příjmy, prostě živoří tam a tam jakákoliv pokuta, jakákoliv kontrola má stejný výsledek. Prostě pokud ti lidé chtějí přežít, tak se jinak chovat nebudou. A možná by to bylo úplně nejlepší.
Elektronické občanské průkazy mají svůj rub i líc. Ostatně jako vše, co je elektronické a vyskytuje se na síti. Je otázkou, zda jsme ochotni pro ulehčení si života, snížení bezpečnostních rizik odevzdat část svého soukromí ke kontrole. To je věcí diskuse, ale a priori proti elektronickým občanským průkazům nejsem. Pokud se totiž nastaví pravidla fungování, komunikace a bezpečnosti tak, aby nedocházelo ke zneužití dat jinými stranami, budou nám elektronické občanské průkazy k užitku a nikoli ke škodě. Nyní se ale vrátím úplně přesně k této materii, která je zde předložena. Otevírá se možnost zápisu dalších osobních údajů. Jaké údaje se v tomto případě myslí? Do čipu se dá nahrát de facto téměř cokoliv, co budeme chtít. To tam není uvedeno. Je tam pouze uvedeno, že se otevírá možnost jistého zápisu bez uvedení konkrétní věci, například to tam není. Na tuto právní úpravu by měla navazovat i osvěta. Ne všichni občané jsou zběhlí v různé digitalizaci nebo obsluze počítačů. To je potřeba si zde říci, i když se třeba často jedná někdy o spekulace, ale je dobré to také připomenout. V návrhu není uvedeno, kolik bude stát čtečka onoho čipu. Uvedeno to tam není, nikde jsem to tam nenašel. Protože pokud občan bude chtít komunikovat přes internet z domova s nějakými úřady, bude si muset pořídit čtečku čipu, který je na tom občanském průkaze. To já samozřejmě schvaluji, ale položme si otázku, zda čipová koncepce není už zastaralá. Ale o tom tady, předpokládám, bude mluvit pan poslanec Pilný, který je v této problematice více zběhlý. Mám tady ale zásadní otázku. Zásadní otázkou je vztah platnosti občanského průkazu a čipu. Já se chci zeptat, jak dlouho bude mít životnost ten čip. Já si neumím představit, že by měl životnost 35 let, tak jak je to vydáváno dneska, ten občanský průkaz lidem starším 70 let. Takže toto je zásadní otázka. Co znamená pojem bezpečné připojení? Ale bezpečné připojení - jako že budu používat antivirus nebo nějakým způsobem další ochranné prvky na počítači. Mě by zajímalo, co tím přímo Ministerstvo vnitra myslí. To je zásadní otázka. Zase opět - ta RIA je poměrně zpracována docela zajímavě a dobře. To jste to nekonzultovali s nikým jiným? Protože se jedná o poměrně závažnou věc. Já nevím, třeba s odborníky z oblasti IT. Protože se můžou podle toho zákona rozhodnout, jestli ten čip budou aktivovat, anebo neaktivovat. Ale to je potřeba si také položit tuto věc. A jestli jste vůbec zjišťovali jako ministerstvo, z čeho mají lidé obavy, když se zavede tento elektronický občanský průkaz.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Pilný, připraví se pan poslanec Běhounek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nesdílím jeho obavy, které se týkají bezpečnosti. To, co ale mně činí velký problém - že ten zákon považuji za zbytečný.